Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Takže konstatuji, že tento materiál nebyl přikázán dalším výborům. Dalším bodem je Prosím, máte slovo.
Česká republika se tedy s většinou ostatních členských států do této spolupráce zapojila. Cílem toho evropského nařízení, které je samo o sobě přímo použitelným předpisem a je aplikovatelné i bez změny zákona, je posílit nebo změnit roli orgánů činných v trestním řízení při stíhání trestných činů spáchaných proti finančním zájmům Evropské unie. Právě oni budou dozorovat stíhání trestných činů, které budou spáchány proti finančním zájmům Evropské unie.
Pane ministře, já vás přeruším. Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já částečně souhlasím s panem poslancem Ferjenčíkem. Já se přiznám, že já je neřeším takto. Musím říct, že já jsem s tím nikdy neměl problém. Nebylo fakt prioritou vydělat si ty peníze. To rozhodně nebylo, protože je to spíše symbolika. Já musím říci jednu věc. Já jsem nechtěl být nikdy uvolněný z vlastních důvodů, ne proto, že bych jako...
Krátká reakce na probíhající rozpravu. Jak hnutí ANO, tak Piráti vstupovali do voleb s tím, že se věci zjednoduší, že se usnadní život. Vždyť nejlepší reklama každého z nás, kdo jsme v politice, je jeho práce. Lidi to vidí, jestli politici pracují, a to od komunální úrovně, ať už je to starosta, ať už je to poslanec. Myslím si, že se snažíte vymyslet zákon na život. Život je mnohem pestřejší, mnohem zajímavější než to, abyste ho dokázali svázat do paragrafů. Nechte možnost lidem si rozhodnout o tom, co chtějí. Nechte na nich a nechte na voličích, aby pak ohodnotili, jak který poslanec, jak který starosta pro svou obec, pro svůj kraj pracuje.
To ale není pravda. Taková přípravka, taková škola tady není. Tu historii, tu zkušenost nenajdou jinde než v komunální nebo v regionální politice. Ti lidé, kteří možná teď sledují nebo budou sledovat naše zasedání v televizi, by mohli nabýt dojmu, že když někdo ty funkce vykonává souběžně, tak se dopouští něčeho, co není dobré, co není správné. To opět není pravda. Zásadně to musím odmítnout.
Další faktická - pan poslanec Ferjenčík.
Jenom pro záznam. Piráti v té minulé pražské koalici nebyli, tak na nás prosím neházejte její chyby.
Tak, další faktická - pan poslanec Jan Volný.
Prostě u každého toho zákona si to trošičku přizpůsobujete vaší rétorice.
Já bych chtěl také jenom v krátkosti zareagovat, a není to pouze prostřednictvím pana předsedajícího, na pana Bartoška. To je tak falešné dilema, které se tady teď předvádí v souvislosti tady s tím zákonem. Samozřejmě, svět je a život je bohatý a zajímavý a různorodý a právní systém a legislativa tomu dává mantinely tam, kde to je potřeba.
To vůbec ne. Ale já vám to řeknu. Tak to půjde salámovou metodou až dolů. Děkuji za pozornost.
Zaznělo tu, že statutární města mají dostatek lidí, aby se na kontrolu připravila. Tak to podle mého přesvědčení není. A kontrolních mechanismů je dneska naštěstí celá řada. Tak v tuto chvíli obce, pokud vyhlašují nějakou soutěž, tak všechny informace, včetně podmínek výběrového řízení, jednotlivých dokumentů o průběhu toho výběrového řízení, včetně všech smluv, a dokonce i včetně toho, kolik zaplatili tomu zhotoviteli, vyvěšují na profily veřejného zadavatele. Toto je možné kontrolovat, a dokonce je to možné kontrolovat naprosto veřejně. Existuje registr smluv.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já mám potom ve svém vystoupení, ve svém řádném příspěvku, shrnuto to, co se týká jak novely Ústavy, tak co se týká zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Ale teď mi dovolte, abych faktickou poznámkou reagoval tady na vystoupení předkladatelů z řad Pirátů. Vy jste jenom popsal to, co je v tom návrhu, ale nezaznělo tady na plénu Poslanecké sněmovny, proč toto navrhujete. Ale já jsem hluboce přesvědčen o tom, že od toho tam my opravdu nejsme. Protože si fakt myslím, že tohle je velmi závažné a nepřijatelný návrh.
Pan poslanec Karel Krejza.
Vážení kolegové, obec jako samosprávný subjekt je kontrolována veřejností, registrem smluv, je kontrolována kontrolním výborem, je kontrolována opozicí, je kontrolována auditem. Je kontrolována na několika úrovních. Mám pocit, že tato Sněmovna si nějak zasedla na tu komunální politiku poslední dobou. A možná bychom se měli zaměřit na to, jak funguje naše Sněmovna a spíš naše vláda.
Pan poslanec Jiří Běhounek a jeho dvě minuty.
Ale velice stručně. Seznámím vás s akcí, která se odehrála u nás v Jihlavě, kterou řeším. Oni na základě externího poradce provedli tu akci, všechno udělali. A přesto ten závěr hovoří o tom, že je to předáno finančnímu úřadu. Další samozřejmě jsou peníze, které jsou z penále. Tak si z toho udělejte svůj závěr. Můžeme to spolu probrat.
Děkuji za slovo. Já zkusím stručně zareagovat na kolegy z ODS. Nejprve na kolegu Kupku, který říká, že by chtěl žít ve světě bez kontrol. Ale bohužel právě politická praxe ODS nás do značné míry zbavila té důvěry v politiku. Konkrétně k poznámce kolegy Baxy, který chtěl konkrétní příklady, uvedl například Prahu. Tak můžu začít velmi dlouhým seznamem. Začnu jenom stručně. Škodův palác, budovu, kterou si mohla Praha koupit za miliardu, si místo toho za čtyři miliardy pronajala. Opencard předražená o miliardu. Software, který stojí jednotky milionů, stálo to víc než miliardu. Takže skutečně ty skandály se bohužel i v té komunální politice dějí.
Takže první v pořadí je pan poslanec Petr Pávek.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru zdravotnímu jako dalšímu výboru. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme to přiřadili výboru pro bezpečnost jako dalšímu výboru. Další návrhy na přikázání dalšímu výboru jsem nezaznamenal. Kdo je proti prodloužení lhůty na projednání? Ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Lhůta na projednání ve výborech zůstává standardní.
Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento návrh zákona, předložený 10. října minulého roku, představuje transpozici směrnice o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kotovanými akciemi. Navrhuje se novelizovat některé zákony, které se týkají zejména oblasti kapitálového trhu, to znamená, že jde především o zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, dále o zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o nabídkách převzetí. Cílem všech těchto návrhů je tedy, jak už jsem uváděl, reagovat na uvedenou směrnici -
Já bych požádal pány poslance, aby zachovávali klid v sále, případně svá jednání přesunuli do předsálí.
V oblasti fungování kapitálového trhu se dále umožňuje získat prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře informace o akcionářích například pro účely svolání valné hromady. Dále se mají stanovit pravidla pro komunikaci emitenta s akcionáři prostřednictvím účastníků centrálního depozitáře. Každý investor tak bude dostávat informace o svých investicích na jedno místo, konkrétně k jednomu subjektu, který pro něj vede účet cenných papírů. Do českého právního řádu se tedy zavádějí prvky tržních standardů pro korporátní akce. V neposlední řadě potom návrh dopadá na institucionální investory, jako jsou pojišťovny a zajišťovny, a na správu jejich investic do kotovaných společností. Proto moc prosím o podporu tohoto návrhu zákona.
Cílem směrnice je zajištění dlouhodobého působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost má mít podle směrnice právo znát svého akcionáře.
Nyní pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
Děkuju za slovo. Není to pravda.
Děkuju panu Faltýnkovi.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Doufám, že tím nevyvolám mnoho faktických poznámek. Takže to si trošku protiřečí. Já tedy nemám právní vzdělání. Působila jsem dva roky na Ministerstvu vnitra jako náměstkyně pro veřejnou správu. A to stanovisko je jasné. Musíte si ji převzít a poté si s ní samozřejmě můžete naložit. Ale není možné se odměny uvolněného ani neuvolněného zastupitele vzdát. Jaké odměny se můžete vzdát, je odměny v dozorčí radě, ve správní radě. Tady to zákon připouští a takové odměny se vzdát můžete. Oni se jich vzdát prostě nemůžou. Chtěla bych taky poděkovat panu Kupkovi, který tady není, protože hovořil o věcech uvolněný, neuvolněný zastupitel. Ten občan to vůbec nerozlišuje. Já když jsem předstupovala před své zastupitele, tak jsem jim jasně řekla, co ta kumulace funkcí přináší, jaký to má dopad na osobní, rodinný život. Pokud tento návrh půjde do Senátu, tak se to týká skoro poloviny senátorů, protože nejúspěšnější senátoři jsou právě komunální politici a nejvíce z řad Starostů. Já tedy nevím, do jaké kompetence budeme vstupovat, protože opravdu tento návrh zákona je velmi jednoduchý a velmi snadno proveditelný. A těch 60 % zůstane v rozpočtu kraje a města, ty finanční prostředky v tom rozpočtu zůstanou a ti zastupitelé řeknou, k jakým účelům ty finanční prostředky budou využity. Úplně v závěru, jsem opravdu přesvědčena o tom, že pokud někdo chce sedět, jak se řekne lidově, na více židlích, tak ať na nich sedí, ale ať za to nepobírá za všechno stoprocentní odměny. A úplně v závěru bych chtěla ještě reagovat na pana Stanjuru, protože ten měl ten příspěvek první, prostřednictvím pana předsedajícího, a to jeho vystoupení úplně korektní vůči mé osobě nebylo. Na to bych řekla následující. Když jsem byla v barvách ODS, byla jsem starostka, nebyla jsem poslankyní. Pan poslanec Stanjura je poslancem od roku 2010, mohl tady tento návrh předložit již dávno. Pouze tady mlží a hovoří o tom, jak bychom měli posunout účinnost, jak bychom se měli bavit o souběhu funkcí a o jiných věcech. On se se mnou vůbec nebavil. A já jsem ráda, že tady tento návrh je. A budu věřit, že se ten návrh zákona schválí. A znovu říkám, že jsem přesvědčena o tom, že tento návrh zákona je správný a spravedlivý.
Mám tady jednu faktickou poznámku, což je pan poslanec Ivan Adamec.
Takže toto je ta podstata.
Ale v tom případě bych neřešil ty nevýznamné vodní cesty vůbec. To je ten základní rozdíl toho našeho úhlu pohledu na věc. To nebezpečí také hrozí. Je potřeba samozřejmě si na to dát pozor.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, asi vás nepřekvapí, že k tomu znovu vystoupím, tentokrát velmi krátce. Ta nulová hranice je podle mě velmi tristní. A tím nepropouštím žádnou toleranci vůči opilectví, vůči čemukoli jinému. Roste nám ta statistika. To je všechno, děkuji vám.
A vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek.
A věřte mi, že jsem tahal z těch šlajsen vodáky, kteří měli promile ne jedno, ale někdy i více než tři. A kdybychom tam nebyli nebo kdyby tam nebyli lidé vedle toho, tak se ti lidé utopí. Protože koordinace pohybu, a to určitě tady lékaři řeknou lepší než já, je v tomto ohledu naprosto někde jinde. Mně to připadá hloupé, nesmyslné a ty lidi to otravuje!
Další faktická poznámka, pan poslanec Milan Brázdil, poté pan poslanec Novák.
Děkuji za slovo. Ptám se, co se stalo. Ale kvůli těm byl Nejvyšší kontrolní úřad založen a zřízen. A co se stalo s těmi nálezy? Napíše se o tom článek a zase nic. Tak jako odvádíme pozornost od špatného hospodaření státu k hospodaření obcí? A to není myšleno nijak zle, ale vy prostě zatím nemáte tu zkušenost z komunálu. To jsou domovy důchodců. To jsou školky, školy. Jako prostě to nebere nikde konec. A pokud to přijde, zvažte tyto argumenty na organizačním výboru.
Děkuji za slovo. Hovořilo se tady hodně o duplicitách kontrol. Na koho zůstala pokuta 10 milionů? Statutární města a kraje. Registr smluv - kraje, statutární města. Jsme pořád u toho samého. Mně vadí, že se to bude vztahovat na ty příspěvkové organizace. Protože jaký je rozdíl mezi mateřskou školou, kterou zřizuje statutární město, a kterou zřizuje pověřený obecní úřad? Opravdu tohle si myslím a budu určitě s panem ministrem o tom hovořit v rámci třeba pozměňovacího návrhu. A my máme vůbec problém dneska do vedení těch příspěvkových organizací sehnat lidi, aby se nám přihlásili do výběrových řízení. Děkuju vám za pozornost.
Děkuji za dodržení času.
Nebudu rozpoutávat žádné vášně. Pokud přibere dva lidi na tuto kontrolu, bude to mezi pěti šesti kontrolami. Další věc. Ono to potom při té diskusi nějakým způsobem vyplyne. Potom vzhledem k tomu tlaku na implementaci evropské směrnice byl trošku zkleštěn. A já jednám s panem náměstkem Vyhnánkem právě o metodice, duplicitě kontrol. Pan poslanec Kupka je členem kontrolního výboru.
Pan poslanec Martin Kupka s faktickou poznámkou.
Řekl jsem, že nechci žít ve světě, kde se předpokládá, že všichni podvádějí. A to opravdu nechci. A věřím, že nikdo z nás, kteří jsme tady v Poslanecké sněmovně. A odmítám přijmout to, že první a základní smysl existence úřadu je připravovat se na kontroly, které můžou přicházet odkudkoli. Ten problém, který aktuálně máme, a máme ho reálně, je, že nejrůznějším institucím na úrovní měst, obcí, příspěvkových organizací hrozí naopak vlastně nepřeberné množství kontrol. To je to, kam směřuji. Já se v žádném případě - a tady si taky troufnu tvrdit, že nikdo není, kdo by říkal, že nesmí být kontroly. Je to základní funkce a základní součást fungování samospráv. Jen jich prostě nesmí být tolik, kolik je jich v současné době.
Pan poslanec Ivan Adamec a jeho dvě minuty faktické poznámky.